Tam odkazuji jenom na to, že musíme počkat, až ji výrobce z legálních důvodů uvolní. A pochopitelně ve chvíli, kdy ten člověk přijde na očkovací místo, kde nebude vakcína, kterou on by požadoval, tak pochopitelně se může rozhodnout, že se nedá očkovat, a může se přihlásit na jiné očkovací místo, kde budou mít jím preferovanou vakcínu. Zatím ale výrobce neumí v žádné zemi zajistit, aby se nestalo, že ten člověk opravdu třeba nebude mít možnost si vybrat přesně tu vakcínu, kterou chce. A samozřejmě v budoucnu toto pomine, ale my se teď bavíme o první polovině roku. A souhlasím s vámi, že je to potřeba komunikovat velmi citlivě.
Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, vy jste tady dnes říkal, že strategie očkování je finální. Mě to dost překvapilo, protože za Piráty zasíláme, už jsme zaslali, podrobný dopis s připomínkami. Jenže za prvé bohužel k tomuto neblahému vývoji dochází kvůli zanedbání příprav vaší vlády v létě a za druhé, já jsem se osobně tady na tomhle místě od jara ptala, jak vypadají přípravy na druhou vlnu. Bylo to bagatelizováno i vámi osobně. A od září jsme tvrdě varovali, chtěli jsme větší razanci za celý klub Pirátů. A v tomhle světle mě překvapuje, co říkáte. A vyplývá mi z toho logická otázka, z jakých zdrojů čerpáte, pane premiére, své informace, ať už jde o boj s covidem, zdroje pro informované rozhodování, anebo ať už jde o zdroje pro názory na kolegy, stejně zvolené poslance, jako jste vy.
Čas, paní poslankyně, vypršel.
Já jsem rád, že Piráti nás kopírují a že taky udělali knihu. Já jsem ty moje knihy rozdal, asi 460 tisíc. A vy jste tady skutečně největší ohrožení naší země tou vaší politikou. Z vás jde skutečně strach. Ale dobrý, však vy jste tady ta nová naděje, všichni vám fandí, takže uvidíme. Já nevím, vy říkáte, že jsme selhali. Všude je druhá vlna, bohužel.
Prosím tedy.
Děkuji za slovo. Oceňuji ten klidný tón, nicméně neoceňuji, že nejsou dokládané ty výroky, které nám připisujete, pane premiére. Já nevidím žádný z toho, co jsme říkali, co by bylo v nepodporu opatření. A proto se ptám na ty zdroje. Chci, abyste dokládal svá tvrzení o nás. My jsme třeba po vaší vládě chtěli plán a sami jsme na konci dubna 2020 dodali Budoucnost řešíme teď, každý to najde na webu - Budoucnost řešíme teď, komplexní plán postupu. Veškeré dobrovolnické činnosti, tam se také všude zapojovali a organizovali je. To jsme dělali, pane premiére. Ty zdroje máte v té knížce.
Děkuji. Čas vypršel.
Ten projekt CoroVent - já jsem dal z vlastních peněz milion korun, víte, abych to podpořil. Ale zkrátka ten projekt nedopadl, protože nemá certifikaci. A můžeme se bavit o tom, kdo co dělal. A co já si o vás myslím? Já vycházím z toho, že vy jste strana, která je promigrační, vy říkáte, že my tady migranty zvládneme, a já říkám, že my žádné imigranty tady nechceme. Vaše neomarxistické názory jsou známé, váš ministr financí tady vlastně navrhl to zdanění těch podnikatelů, tím je vlastně vyžene úplně mimo, ty startupisty a inovisty. Takže vy jste extrémní levice. Viděl jsem to video té vaší europoslankyně, jak říká, že má ráda drogy. Takže já jen čerpám z těch zdrojů a to je všechno. A proto mám názor, že vy jste největší ohrožení této země, naší kultury.
Vážený pane ministře, před dvěma týdny byl tady ve Sněmovně předčasně ukončen bod jednání znečištěná Bečva. Já spolu s poslanci ze Zlínského kraje, tedy konkrétně s kolegy Gazdíkem a Blahou, jsem před závěrečným hlasováním žádal ministra životního prostředí o vystoupení. Žádosti nebylo vyhověno a z tohoto důvodu se obracím na vás. Podotýkám, že jde o největší ekologickou katastrofu v tomto století. Já žádám urychlené vyšetření a seriózní informace.
Tak já odpovím jinak, paní poslankyně. My jsme podpořili v rámci pandemie podnikatele, živnostníky, zaměstnance a je to celkově přímo, nepřímo až 245 miliard. Tak já skutečně tomu nerozumím, proč to děláte. Měli byste si skutečně uvědomit dopady rozpočtového provizoria.
Připraví se pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená nepřítomná paní ministryně, vážení kolegové, už v březnu 2019 jsem zde apeloval na zvýšení limitů v úhradové vyhlášce pro sociální služby. Musím konstatovat, že maximální úhrady se nezvyšovaly od roku 2014, přičemž stále rostou náklady jak na platy, tak na mzdy a ceny energií a potravin. Odpověděla jste mi, že úhradovou vyhlášku měnit ministerstvo nehodlá, protože nechcete zatěžovat seniory. Dostáváme se tedy do situace, že ačkoli chcete seniory chránit, obrací se tato situace paradoxně právě proti nim. Výsledkem je totiž, že dostávají méně pestrou, kvalitní a výživnou stravu, protože sociální služby ve svých rozpočtech zkrátka už nemají prostředky na to, aby stravu dále dotovaly. Celkem 65 % pečovatelských služeb nakupuje obědy pro seniory od externích dodavatelů a 62 % má problémy dostat se do stanovených cen, to je 75 korun na jeden oběd. Pobytové sociální služby v 75 % uvádějí, že stanovené maximální úhrady jsou nereálné a v důsledku toho jsou pak nuceny seniorům poskytovat nutričně méně hodnotnou stravu, než by bylo potřeba. A nejenom seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením, které to potřebují především. Vážená paní ministryně, znovu na vás proto apeluji, abyste iniciovala zvýšení maximálních úhrad za pobytové a stravovací služby. Ujišťuji vás, že prospěch z toho budou mít v prvé řadě senioři a uživatelé, které byste jako ministryně měla chránit.
Jelikož paní ministryně není přítomna, na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud ne, v jakém stupni rozpracovanosti je tento přesun, kde je infrastruktura z datových center Ministerstva práce a sociálních věcí jak z Prahy, tak z centra v Plzni? Platí stále Ministerstvo práce a sociálních věcí datový spoj do datového centra v Plzni? Dále, jelikož jsem nenašel ve veřejně dohledatelných zdrojích uspokojivou odpověď, ptám se, zda existuje koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí na období od roku 2021 a dále pro jednotlivé součásti činnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí s důrazem na informační systémy a komunikační technologie.
Já jsem vás chtěl nechat dokončit větu. Vy jste si všiml, že už jste za časovým limitem, takže všechno dopadlo dobře. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně, protože paní ministryně je nepřítomna a omluvena. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Pěkné odpoledne, vážený pane ministře. Dovolte mi, abych položil otázky za platformu Klik za fair play. Cituji tedy: "Abychom dali najevo náš nesouhlas, připravili jsme víkendovou akci Klik za fair play, v rámci které otevřeme naše sportovní centra a lidé budou moci přijít a projevit svůj nesouhlas klikem za fair play. Co požadujeme: Otevření všech sportovních center a sportovišť. V případě kompenzací je potřeba nastavit podmínky pro všechny uzavřené sektory v principu fair play. Řešení krize prevencí. Již teď je nutné začít pracovat s rizikovou skupinou a dětmi, které ztratily v době uzavření pohybové návyky.
Poprosím opravdu všechny poslance, aby si hlídali čas, který mají na položení interpelace. A poprosím pana ministra o odpověď.
Mohl byste alespoň reagovat na to, říct, kdy nejpozději? Bude to do konce ledna?
Paradoxně ta injekce, o které mluvíte, přišla v listopadu, takže vlastně před Vánoci, byť to bylo za jaro. My se snažíme, aby ta nová odměna byla zpracovatelná jednodušeji. Takže určitě to bude v příštím roce a je snahou, aby to bylo v prvním kvartálu příštího roku. I o tom budeme jednat.
Pokud už v tom čtvrtém a pátém stupni vláda přistupuje k uzavření sportovních zařízení, chci se zeptat, proč vláda nezahrnula tato zařízení, fitness centra a podobně, do kompenzačních programů? To je jedna část mého dotazu. Jsme přesvědčeni o tom, že tento index rizikovosti by měl být zohledněn při definování těch kritérií omezování provozu, protože právě toto zohledňuje rizikovost těch jednotlivých provozů včetně daných fitness center. Prosím tedy o odpověď, zda ministerstvo počítá v rámci vašich odborných týmů se zohledňováním tohoto kritéria v rámci systému PES.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji, pane předsedající. K těm konkrétním. Pokud se týká indexu rizikovosti, tak jeho výpočet se různí u různých studií. Stejně tak je to třeba s galerií. Já rozumím tomu, že galerie, ve které je pět lidí, je jistě méně riziková než obchod, ve kterém je 500 lidí. Ten obchod je nezbytný, to druhé je zbytné.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz?
Já bych chtěl předně, pane ministře, poděkovat za tu avizovanou podporu směrem ke kompenzacím vůči provozovatelům třeba těch sportovních zařízení. To je určitě dobře a já za to děkuji. A jenom rychlý doplňující dotaz. To je samozřejmě jasné a rozumné.
Děkuji. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Požádám ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl. A jakmile se sněmovna zklidní, pan ministr má slovo.
Děkuji. Hlavním cílem tohoto návrhu je zakotvení nároku pojištěnce na úhradu očkovací látky a provedení očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Upozorňuji, že pokud by k navržené změně nedošlo, dá se mimo jiné očekávat, že by zájem o jeho podstoupení mohl být významně nižší, než tomu bude v případě, kdy bude z prostředků veřejných rozpočtů hrazen, jinými slovy kdy bude pro jednotlivé pojištěnce bezplatný, bez nákladů. Návrh dále upravuje samotný specifický způsob nákupu a distribuce očkovací látky, která musí být na základě rozhodnutí Evropské komise o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti tomuto onemocnění nakoupena přímo jednotlivými členskými státy, tedy přímo Českou republiku, a nelze tak využít standardních postupů podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Z tohoto důvodu je nezbytné nastavit obecný rámec vzájemných vztahů mezi státem, zdravotními pojišťovnami a distributory, kteří budou vybráni v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To je poměrně podstatná informace. Z uvedeného je zřejmé, že právní úprava bude mít dopad na veřejné rozpočty. Primární nákup očkovacích látek je realizován tedy přímo státem ve spolupráci s Evropskou komisí, která zajistí nákup potřebného objemu pro všechny členské státy od různých výrobců. Česká republika pořídí očkovací látky na vlastní náklady. Drtivá většina očkovacích látek bude využita pro očkování osob pojištěných v českém systému veřejného zdravotního pojištění a všechna takto provedená očkování budou následně uhrazena státu zdravotními pojišťovnami. Aplikace očkovacích látek bude dále pro zdravotní pojišťovny znamenat náklady ve výši přibližně 5 miliard korun, které jsou spojené s tím vlastním očkováním jako takovým. Systém veřejného zdravotního pojištění ponese rovněž náklady na distribuci, jakož i na spotřební materiál a hrubým odhadem se může jednat o další desítky milionů korun. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto materiálu.
Nyní tedy budeme rozhodovat o tom, že povedeme obecnou rozpravu na základě návrhu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.
Já se vám nejdřív omluvím, že vystupuji nezarouškovaný, protože se mi podařilo roušku si poškodit a další je na cestě, takže poprosím zaměstnance Kanceláře poslanecké, jestli by po mně mohli vydenzifikovat mikrofon. My nikam nejedeme. My budeme žít tady v této zemi. A tady prostě když se někdo nechce vakcinovat a je to dobrovolné, tak my mu to musíme zajistit, že ho nikdo nebude šikanovat! To má být zajištěno prakticky na ústavní rovině. Toto by se mělo zajistit ještě ve zbytku našeho volebního období, aby žádná nadnárodní korporace ani žádný jiný poskytovatel služeb nebo prodejce zboží nemohl ze zákona pod brutální sankcí likvidační diskriminovat nevakcinované lidi! Takže to bude kolo číslo dvě. Ale dneska je kolo číslo jedna. Toto je čirý fašismus. Je to Pandořina skříňka a povede to k rozdělení společnosti, kvůli kterému dřív nebo později poteče v ulicích krev. Takže já jsem se zcela jednoznačně ztotožnil s autory dopisu, který jsme všichni dostali do svých poslaneckých schránek. Předpokládám, že jste ho dostal i vy, pane ministře. Já mám ve svém okolí tři čerstvě vystudované lékaře a lékařky. Ptal jsem se jich, jak hluboce probírají vakcinaci. Probírali očkování a imunitu v několika otázkách tří semestrů. Neznají složení očkovacích látek, mnozí nevědí, jaký je rozdíl mezi plošným a cíleným očkováním, a nejsou schopni vám říct, k čemu jsou adjuvanty z hliníku v očkovacích látkách. A pokud jste tak neučinili, tak vás poprosím, abyste se snažili být minimálně vstřícní k informacím z opačného břehu a naslouchali aspoň nyní. Jestli máte nějaké výhrady, tak si to potom spolu můžeme vyřídit venku, anebo můžete přistoupit tady k mikrofonu a můžeme to vyřídit mezi sebou tady. Existuje jen jediná záruka, že k něčemu takovému nedojde, a to garance svobody volby v předkládaném zákoně. V příloze posíláme pozměňovací návrh včetně podrobného odůvodnění. A pokud jej nepřijmeme, pane ministře, tak si buďte jistí, a to vám garantuji, že odpor společnosti nejen vůči této vakcinaci, ale vůči jakékoli jiné vakcinaci ještě podpoříte. Srovnání s jinými virovými nákazami a očkováním proti nim. Na základě nových informací se tedy míra smrtnosti tohoto onemocnění v zásadě přiblížila smrtnosti chřipky. U dospělých není nijak kontrolována séroprevalence protilátek proti nemocem, na které jsou děti povinně očkovány. Je to zjevné například u spalniček, které jsou závažným onemocněním. Také u spalniček má až jedna třetina nakažených asymptomatický průběh, protilátky proti spalničkám přitom nemá značná část dospělé populace. Sérologické přehledy 2013 ukázaly, že ve všech věkových skupinách přirozeně promořených osob narozených před rokem 1968, tedy u narozených před rokem 1968, je v jednotlivých věkových skupinách IgG pozitivních 97 až 99 % osob. Důležitá je ale skupina občanů, která již kvůli očkování neměla možnost se v dětství promořit. WHO současně opakovaně deklaruje, že spalničky jsou mimořádně závažným onemocněním. U spalniček dochází k nárůstu onemocnění všude na světě, například Středočeský kraj. Spalničky jsou u malých dětí vážnou nemocí a u dospělých má nemoc mnohdy závažný průběh. S komplikacemi se setkáváme přibližně u 30 % pacientů a mohou postihnout téměř jakýkoliv orgánový systém. Je zřejmé, že spalničky představují naprosto stejné nebo větší riziko než nový koronavirus. Přesto není zapotřebí, aby byla prokazována profylaxe nebo platné očkování pro jakoukoliv aktivitu. Je pochopitelné, že stát řeší problematiku zavlečení nemoci ze zahraničí, to ale lze jen u chorob, které se skutečně vyskytují pouze a jedině v zahraničí, a reálně tedy může hrozit riziko jejich zavlečení. Je také odůvodnitelné, aby bylo zavedeno pro určité choroby povinné očkování při cestování. V současnosti je to ale jen pro ty, které představují závažné riziko a mají vysokou smrtnost. Žádným jiným očkováním není cestování podmíněno. Není odůvodnitelné, aby tito lidé, kteří budou moci koronavirus šířit stejně jako neočkovaní, měli ony bonusy. Co se týká účinnosti vakcín, došlo v minulých týdnech k pozoruhodnému vývoji. Ani odborníci vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Valachovou. Pan poslanec Mašek není stále přítomen, takže to propadá. A pan poslanec Černohorský.
Děkuji za slovo. Proto tento návrh, který připravil kolega Tomáš Vymazal ve spolupráci s paní poslankyní Matyášovou, konkrétně zakotvuje možnost ředitele věznice takovýto přístup povolit a kontrolovat způsobem vymezeným ve vnitřním řádu věznice.
Děkuji. To byly všechny přihlášky v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Děkuji. Pan poslanec Mašek není přítomen. Pan poslanec Blažek. Prosím.
Děkuji za slovo.
Předpokládám, že návrh je odůvodněn v tisku. A nyní - pan poslanec Vymazal není přítomen, takže paní poslankyně Valachová v podrobné rozpravě.
Jedná se o přitěžující okolnost v případě pohlavního zneužívání dětí.
Děkuji. To jsou všechny přihlášky v podrobné rozpravě, které eviduji. Pan poslanec Benda se ještě hlásí.
Jenom chci, aby to bylo ve hře. Děkuji za pozornost.
Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Stejně tak ukončím dnešní jednání. Nicméně upozorňuji, že v příštím týdnu máme zařazenu jednu mimořádnou schůzi, pokud jsem dobře informován, a mělo by se tam také objevit jednání o schválení prodloužení nouzového stavu, pokud to bude řádně předloženo vládou, což předpokládám, že bude. Takže se uvidíme příští týden. Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji paní poslankyni Maříkové. Nyní s přednostním právem ministr zdravotnictví Jan Blatný, připraven je pan kolega Lubomír Volný. Máte slovo, pane ministře.